Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Usnesení hospodářského výboru ze 4. července z 55. schůze doporučuje Sněmovně následující proceduru: Já chci jenom rozšířit proceduru o legislativně technickou připomínku, kterou jsem načetl dnes ve třetím čtení. Takže procedura by měla znít takto: Nejdříve bychom hlasovali návrhy legislativně technických změn načtené dnes. Proto to zdůrazňuji. To je vše k proceduře.
Eviduji patrně návrh na změnu procedury.
Děkuji za slovo, je to přesně tak. Takže proto navrhuji, aby se o tom hlasovalo zvlášť. Jsou to tři hlasování navíc.
Každé samostatně. A zbytek pod písmenem B také jedním hlasováním.
Já vás chci všechny upozornit, že obě dvě navržené úpravy velmi komplikují proceduru, kterou připravil garanční hospodářský výbor společně s legislativou Poslanecké sněmovny.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Poněkolikáté, je to správné, aby výkon soudní moci byl předmětem byznysu? Opravdu si to kolegové myslíte, že to má být byznys, výkon soudní moci? Já to za správné nepokládám. Určitě výkon soudní moci nemá být předmětem enormních zisků takových, že dovoluje sponzoring, obrovský sponzoring. Není náhodou ten povinný diskriminován tím, že si nemůže vybrat toho rozhodce? Že to právo má pouze ten oprávněný? Není to náhodou diskriminace? My jsme tu měli včera antidiskriminační zákon, který se týkal jiných věcí, ne této.
Děkuji. Nyní pan poslanec Marek Černoch a ještě jednou pan kolega Pavel Blažek.
Já bych se chtěl jenom vyjádřit k tomu, co tady zaznělo. Ale chci se zastat lidí, kteří se prostě dostanou do té spirály a někdy opravdu i třeba svou vinou. To je vše. Já si myslím, že ne pouze tento návrh ze strany KSČM je jediný krok, který se udělá v rámci exekucí. A tento krok, který jsme chtěli na závěr volebního období udělat, k tomu měl prostě dát systém. Žádný jiný záměr v tom nebyl. Nebyla v tom exekutorská lobby.
A k panu poslanci Fiedlerovi jenom. Ale tak otázka nezní u těch exekutorů. Stát jednoznačně nebyl schopen vymáhat pohledávky řádně a včas. Oni potřeba jsou, ale zadarmo!
Děkuji, panu poslanci Pavlu Blažkovi. Já se tedy zeptám, jestli se snad někdo chce přihlásit do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Takové štěstí nás potkalo. Je zájem o závěrečná slova.
Děkuji, pane předsedající. To byl prapůvod. Přišla z naší dílny. Za to vám děkuji.
Děkuji, zástupci navrhovatelů. Pane zpravodaji, máte slovo.
Potom o návrhu B, což je návrh kolegy poslance Marka Černocha na zavedení tzv. teritoriality exekutorů.
Děkuji. Děkuji vám. Procedura byla schválena.
Budeme hlasovat o návrhu A společně jedním hlasováním. Garanční výbor doporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Těch příčin jsme se snažili taky vyvarovat, taky jsme bohužel v tomto nebyli vyslyšeni, když se tady schvalovaly například spotřebitelské úvěry, nebankovní ústavy, zastropování RPSN. Ani toto se nám nepovedlo prosadit tak, aby se v tom udělal nějaký pořádek. Protože bohužel ty problémy vznikají. A je pravda, někteří lidé si to dělají sami, a možná jich je docela dost, kteří si to dělají sami, ale spousta lidí se do toho dostane buď ne úplně svou vlastní vinou, anebo i díky tomu, že nemají povědomí. A to je také jeden z bodů, který si myslím, že by stál za to, aby příští Sněmovna řešila. A to je ve školách finanční gramotnost. Ve školách se učí spousta věcí. Myslím si, že kolikrát i věci, které do života úplně nepřinášejí nějakou efektivitu. Protože když se podíváte před Vánoci na televizní reklamy, tak každá druhá nebo třetí je o tom, že vám půjčí, kolik budete chtít. A už se neřeší to, že třeba po Vánocích pak na to ti lidé nebudou mít, aby to spláceli. A že se to dá zařadit i do povinné výuky už na základních školách. Ale ten náš návrh je opravdu o tom a je prodiskutovaný, já si myslím, že je prodiskutovaný, je to senátní návrh, který je zpracovaný velmi dobře, a tento návrh, pokud by prošel, tak by v tom určitým způsobem pořádek udělal.
Děkuji panu poslanci Marku Černochovi. Omlouvá se pan poslanec Tomio Okamura.
Povědomost lidí, co se týká nakládání se svými finančními prostředky, je opravdu nedobrá, když to takto řeknu. Finanční gramotnost velice nízká. Já už jsem tady z toho místa apeloval na to několikrát. Mimochodem, těch bylo dříve kolem 50 tisíc, těch poskytovatelů a zprostředkovatelů.
Děkuji. Já budu velmi stručný. Chci říct jenom, když tady padlo, že by se to mělo učit, finanční gramotnost, tak to je zařazeno v osnovách nově. Problém je, jestli máme dostatečně erudovaný počet lidí, kteří to umějí učit a kteří té problematice rozumějí.
Kolegyně, kolegové, já jenom abychom nežili v iluzi, že nám finanční gramotnost vše vyřeší. A nejedná se jenom o některé etnické menšiny. Prostě žijí ze dne na den a ten den, kdy ty peníze mají, tak je jsou schopni utratit a pak je nezajímá. A druhá věc je samozřejmě psychologie reklamy. Psychologie reklamy je velice dravá a zejména na tyto občany, které přesvědčí, že to musí mít a bez toho nemůžou žít a že to dostanou, i když na to momentálně nemají, tak prostě se zadluží. To je vše, co jsem chtěl poznamenat.
Ještě faktická poznámka pana poslance Marka Černocha.
Děkuji za slovo. Ano, je to otázka psychologie, je to pravda. Takže ano, je to pravda, ale já si myslím, že právě tady by se mělo začít pracovat. Ale myslím si, že by se v tom opravdu dalo udělat ještě víc. A to je ten důvod i potom v rámci už těch následků a důsledků, které se řeší. A víme velmi dobře, myslím, že tady se o tom mluvilo x-krát, že někteří exekutoři prostě zneužívají své pozice, své role. Neříkám všichni, ale někteří to prostě dělají. A i když mají jasně nastavená pravidla, stejně ta pravidla obcházejí.
Jestli chcete citovat, která konkrétní ustanovení stávajícího zákona budou vynechána a která dáme do sankcí jako nové, tak já jsem ochoten vám to přečíst, pane kolego ... Záporné! Ten Blažek mě tak zblbl, že...
Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut.
Tak já začnu... Dosavadní body zákona se mění ve vztahu k posuzování spolehlivosti řidiče.
Tento návrh nebyl schválen.
Nebyl přijat tento návrh, takže můžeme postoupit k dalšímu hlasování, to je hlasování o pozměňovacích návrzích E, sněmovní dokument 6424 pana poslance Laudáta. Opět se zde objevuje otázka návratu k původní textaci zákona z hlediska spolehlivosti řidičů, objevuje se zde poškození cestujícího na ceně jízdného nebo porušení cenových předpisů, ovšem v jiné podobě, než to říká v současné době zákon. V bodě tři nezaznamenání skutečného průběhu přepravy a je tam nahrazení slovy - nezákonných úpravách taxametru. Je to opět něco nadbytečného vůči stávajícímu zákonu. V bodě sedm je otázka změny názvosloví, že potvrzení se nahrazuje pojmem náhradní doklad. V bodě osm při zadržení průkazu řidiče taxislužby vystaví ten, kdo zadržel, ve třech vyhotoveních doklad o tom, aby to mohlo být předáno odpovídajícímu správnímu dopravnímu úřadu. To je vše.
Já totiž absolutně nesouhlasím s tím, že exekuce mají být byznysem. Má to být přenesený výkon státní moci, nikoliv podnikatelská činnost za dosahování enormních zisků některých exekutorských úřadů. Protože ty exekutorské úřady je třeba rozdělit. Bohužel náhled společnosti, náhled veřejnosti pod dojmem řady excesů, které se odehrávaly, je takový, že komplexně všechny hází do jednoho pytle. Já vím, že to není správné, že jsou exekutorské úřady, které se snaží dělat podle litery zákona, a pak jsou exekutorské úřady, které si z toho udělaly opravdu velmi dobrý byznys, žraločí byznys. To je ten základní problém. Nikoliv vlastní výkon exekuce. Já samozřejmě zastávám názor, že dluhy se mají platit, že odměna exekutora má být taková, jakou stanovuje zákon, ale přiměřená. Ale ten největší problém při výkonu exekucí jsou náklady na výkon exekucí. A to se snažila řešit tato novela, nebo ten můj pozměňovací návrh. Ještě zmíním jednu věci. Nebylo předloženo a ani nebyl záměr to předložit, protože jak jistě víte, ve sněmovním systému žádná taková novela, o které hovořil ministr Pelikán, možná myslím i premiér Sobotka, tady v Poslanecké sněmovně není a nedoputovala. Čili nejde o to, že já jsem se snažil tím pozměňovacím návrhem na poslední chvíli něco řešit. Ale já říkám, že tady existovala nevůle řešit ten obrovský problém, který při výkonu exekucí je. Je to věc vašeho svědomí, páni poslanci a paní poslankyně, jak budete hlasovat, jestli to pošlete opět k ledu. Co mi zbývá říct na závěr? Já tuším, že ten pozměňovací návrh asi nebude přijat, protože ta nevůle je obrovská. Je to věc vašeho vědomí a svědomí, jak budete hlasovat.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Pan kolega Benda ještě posečká.
Já myslím, že mnoho z toho, co řekl, je rozumné, a také je pravdou, že na vládě zůstává určitě deficit, to přiznávám. Ministerstvo spravedlnosti nepředložilo normu, která by to upravovala. Je to skutečně velký problém, který se týká mnoha lidí. Někteří si za to mohou sami, ale mnozí se stali skutečně oběťmi systému, který není dobře nastaven. Já jsem velmi rád, že tady zaznělo, že dluhy se mají platit. A také si myslím, že ten, kdo půjčuje, by si měl rozmyslet, komu a za jakých podmínek půjčuje. Že to jsou skutečně dvě misky vah. A nelze zapomínat ani na věřitele, protože i ten nese svoji zodpovědnost. Na druhou stranu každý si musí také rozmyslet, jestli si za nějakých podmínek půjčí, a je potřeba to jenom vybalancovat.
Ještě jedno přednostní právo pana poslance Marka Černocha, poté řádně přihlášený pan kolega Marek Benda. On je trpělivý.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl ocenit to, co tady řekl pan vicepremiér Bělobrádek. Důvodem předkládání návrhu na místní příslušnost bylo pomoci lidem, kteří se přesně do této situace dostávají, tak aby se v tom zjednal pořádek. Proto jsme to tady navrhovali. To je ten pravý důvod.
Je to skutečně velmi provázáno a je to poměrně složité.
prosím.
Já bych vás chtěl, milé paní kolegyně, milí páni kolegové, požádat, abyste se nenechali vystrašit panem zpravodajem. Je to osm hlasování! Je to osm hlasování. Jaká složitá procedura? Jaké složité vnitřní procesy a provázanosti v osmi? Úplně jednoduše, my tím hlasováním rozhodneme o politickém názoru na tento zákon.
Dobře.
Ale na druhé straně jsem chtěl pouze upozornit na to, že procedura garančního výboru byla sestavena tak, abychom náležitě zhodnotili a vyhodnotili, které pozměňovací návrhy navazující v té proceduře na jednotlivá schválená nebo schválenými hlasováními na jednotlivé kroky byly vyloučeny z hlasování. Proto jsem říkal, že bychom požádali v případě změny procedury o to, abychom dokázali správně vyhodnotit, co dalšího se vlastně v případě přijetí těchto bodů nebude dále hlasovat.
Nejprve tedy budeme hlasovat o protinávrzích v rámci procedury. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás všechny odhlásím. Tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl také zamítnut. Konstatuji, že s procedurou hlasování byl vysloven souhlas.
Ano, děkuji za slovo. Takže první hlasování bude o návrhu legislativně technických změn, které jsem načetl dnes ve třetím čtení.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Můžeme pokračovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Můžeme pokračovat. Pan poslanec Blažek.
Takže já se vrátím ještě k tomu předchozímu hlasování, abyste věděli, co jste vlastně prohlasovali. Když si to přeje pan kolega poslanec. A další promítnutí do bodů zákona.
Kdo je proti tomuto návrhu?
Pro upřesnění, tedy v obecné rozpravě legislativně technické úpravy načteny nebyly, a jestliže to máme vyjádřeno písmeny, budeme hlasovat A, poté B, poté C a poté zákon jako celek. Má někdo k proceduře případný protinávrh? Jedná se o hlasování číslo 259, přihlášeno je 136 poslanců, pro 120, proti nikdo. Procedura byla schválena.
Takže za prvé bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu poslance Jana Zahradníka pod písmenem A a jedná se o pozměňovací návrh, který řeší prodloužení vodní cesty Vltavy v Českých Budějovicích nad zdrž Jiráskova jezu.
Tento návrh byl přijat.
Stanovisko hospodářského výboru je souhlas.
Hlasování číslo 261, přihlášeno 136 poslanců, pro 126, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.
Jako třetí hlasování by byl pozměňovací návrh pana poslance Jaroslava Foldyny pod písmenem C a ten řeší přechod organizační složky Ředitelství vodních cest na státní příspěvkovou organizaci v oblasti vodních cest. Stanovisko hospodářského výboru je souhlas.
Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a všem děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které eviduji v tuto chvíli přihlášku pana poslance Václava Zemka, kterému dávám slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, hezké ještě dopoledne. Je to určitý fenomén v našem prostředí. A možná protože se rozproudily různé pověsti, nepravdy a spekulace, tak bych to možná rád uvedl v tuto chvíli na pravou míru. Jedna část se dotýká všech taxikářů, všech přepravců bez rozdílu a pokládám to za určité zjednodušení. Nebo aby nemuseli skládat zkoušku z místopisu a funkce taxametru. Dámy a pánové, přiznejme si to, kdo z vás používá navigaci v autě. Já myslím, že skoro každý. To je obrovský prostor pro korupci. A teď ta druhá část. Je mi jedno, kolik ten přepravce vydělá, nebo nevydělá. Já chci být jako klient prostě spokojen.